V Praze mají příslušníci v přímém výkonu rizikový příplatek šest tisíc. Takže je to pouze omezený počet lidí. Na okraji zde pan ministr také zmiňuje, že vláda už připravila novelu zákona o služebním poměru, která má právě povinnost 150 hodin zdarma odstranit. Pan ministr zmínil, že připravovaná novela služebního zákona také zakotví další výhody, které pro příslušníky policejních sborů budou, ale teď to nebudu komentovat, protože dostaneme se k tomu v jiném bodu, jaká to pro ty příslušníky bude nakonec výhra, či možná spíše prohra. Dalším bodem, který bych rád upozornil, je nábor. Nábor policie. Chovancovi chybějí tisíce lidí. A píše se: Vláda sice kritizuje některé firmy za nízké mzdy, sama ovšem není schopna zajistit atraktivní plat pro klíčové státní zaměstnance. Právě nízké nástupní mzdy jsou jedním z hlavních důvodů, proč se do policejních řad nehlásí dostatek kvalitních uchazečů. Letos - myšleno v roce 2016 - mělo podle náborových plánů nastoupit 850 nováčků. Reálně jich však bude necelých 400, uvádí se v polovině prosince loňského roku. Z toho vyplývá, že pan ministr vnitra si je vědom nedostatečného platového ohodnocení příslušníků policie. Tato data však nevybočují z průměru uplynulých let. Prognózy a kvalifikované odhady konstatují, že průměr každoročně odcházejících příslušníků je přibližně stejný. Zde je nutno uvést, že nabídka trhu práce jsou tolik obsáhlá, že výběr nových uchazečů do řad Policie ČR není záležitostí jednoho či dvou roků, ale jde o trvalý úkol vyžadující trpělivost, plánovitost a vynaložení nemalých prostředků do sofistikovaného oslovení především mladé populace, jíž je třeba nabídnout perspektivu, trvalé zaměstnání a za vykonávané činnosti odpovídající finanční ohodnocení. Tak něco takového bych se asi dozvěděl, kdyby tady pan premiér byl. Pan premiér v podstatě ví, že ten problém je. Dokáže ho krásně pojmenovat. Dokáže ho krásně popsat, ale v podstatě ho vůbec neřeší. Takže skutečný stav je takový, že policejní sbor byl posílen o 312 nových mužů a žen. Pokud se jedná o civilní zaměstnance, je to 24 osob. Takové kraje jsou Vysočina, kraj Moravskoslezský a Olomoucký. Značný podstav příslušníků policie je v Praze, kde tabulkově chybí 431 policistů.
My jsme za minulý rok měli 39 kontrol za rok. Počet prvovýrobců a zpracovatelů velmi poklesl, skoro na třetinu, ale počet pracovníků v kontrolní správě se nezměnil. Čelíte třikrát vyšším kontrolám, než byly dříve. A to si myslím, toto bych chtěl vyzvat - my v poslední době to s panem ministrem řešíme. Opravdu ve stylu Franze Kafky. Když si přečtete Kafku, tak tam pochopíte, proč to v českých zemích tak funguje.
Všechno, co jsem tady četl.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan ministr se hlásí.
Protože pan poslanec Bendl tady hovořil o tom, ať se zeptáme Asociace soukromého zemědělství o podpoře malých a středních farmářů v České republice, tak já bych tady chtěl říct jen pár čísel. Za dva roky, za dvě kola výzvy této koalice, se malým farmářům zazávazkovalo a bude vyplacena částka přes 1 miliardu korun. Takže to jsou čísla sedm let - 240 milionů korun, dva roky - 1 miliarda.
Těmi čísly se dá různě žonglovat. A buď je sklenice poloprázdná, nebo poloplná. A je možné vždycky vytrhnout něco z kontextu a říct podívejte se, to absolutní číslo je takové. To bychom k tomu museli dát ta čísla, která jdou na podpory ostatních.
Nikoho nevidím. Není tomu tak. Pane zpravodaji, odkážete nás na usnesení výboru, abychom měli možnost o něm hlasovat? Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Otevírám první bod z bloku smluv a tím je Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové -
Prosím, pokračujte.
Děkuji za váš pokus udělat mi prostor pro úmluvu o krajině. Já chápu, že to není tak, řekněme, šťavnaté téma jako předcházející bod, ale proto se budu snažit být maximálně stručný. Obsahově se tedy jedná o změnu stávající úmluvy, byť prováděnou formou samostatného protokolu. Co je cílem úmluvy. Podpořit ochranu, péči a plánování v krajině a organizovat také mezinárodní spolupráci v této oblasti. Úmluva je založena na společném zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny.
Myslím, že měl jiné cíle a jiné plány. Spíš inkasovat peníze v průběhu těch investic a nebojím se říct, že tak trochu jako by to vypadalo jako výpalné. Prostě půjdete nám na ruku vy, kteří chcete něco stavět, a budete stavět. Takových příkladů v České republice máme spousty. Mimochodem Ekologický právní servis se transformoval do jiného subjektu, který mnozí z vás, já myslím skoro všichni, znáte, a ten se jmenuje Rekonstrukce státu. Děkuji a s připomínkou na Aarhuskou dohodu vás vyzývám k opatrnosti.
Děkuji.
Tím pádem se tato úmluva otevírá dalším mimoevropským zemím. Česká republika už dávno signatářem je.
Nyní tedy pan ministr? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců. Pro návrh 108, proti nikdo. Já konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Cílem této úmluvy, která byla přijata 10. října 2013 v japonském městě Kumamoto, je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a sloučenin rtuti způsobenými lidskou činností. Z pohledu Evropy sice lze říci, že legislativa Evropské unie již dříve měla k dispozici nástroje na regulaci nakládání se rtutí, nicméně opatření omezená na zeměpisnou oblast Evropské unie byla pro řešení celosvětového problému rtuti nedostatečná. Děkuji za to, pane předsedající. Neberu si to osobně, nezaujal jsem Evropskou úmluvou o krajině a zdá se, že se mi to nedaří ani se rtutí. Ale rtuť je, kolegyně, kolegové, daleko nebezpečnější, takže pozor na to, což ve svém důsledku přispěje ke zlepšení životního prostředí a zvýšení ochrany lidského zdraví i v České republice. Lze konstatovat, že problematika rtuti je z velké většiny řešena v právu EU a v příslušných vnitrostátních předpisech. Úmluva vstoupí v platnost po ratifikaci 50 zeměmi. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, já navážu na pana ministra. Nejprve snad proč ta smlouva se jmenuje tak, jak se jmenuje. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak zavádí evropské standardy i do mezinárodní sféry. Jinak co ta úmluva obsahuje. V České republice se rtuť netěží. Další věc je omezení během výrobních procesů. Takže tam určitý dopad asi je. Jinak doporučuji postoupit do druhého čtení a kromě zdravotního výboru určitě aby projednal výbor zahraniční.
Eviduji váš procedurální návrh a dám o něm hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Děkuji. Táži se, zda je důležité zopakovat, o čem hlasujeme. Nejprve jsem viděl pana poslance Laudáta, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to jasná obstrukce od KSČM, která notoricky dělá všechno možné pro to, aby nás zatáhli někam do obchodování s Východem, pryč ze Západu. Děkuji.
Nejprve tedy dám hlasovat o procedurálním návrhu, abychom jednali o tomto bodu tak dlouho, dokud nebude projednán. Každopádně pouze do té doby, dokud nejsou pevně zařazeny další body. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Nyní budeme hlasovat o změně zpravodaje. Kdo je proti tomuto návrhu? Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, po něm pan ministr.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zní mi to jako řeč o provaze v domě oběšencově, protože jsme si tady mnohokrát zažili velmi dlouhé, pravda, velmi obsažné projevy právě z úst pana kolegy předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Františka Laudáta a myslím si, že žádný z projevů členů a členek klubu KSČM nebyl nikdy ani tak dlouhý, ani tak obsažný, ani tak uspávající.
Děkuji.
Pan ministr tady mluvil o zápůjčkách.
Pokud pan ministr bude souhlasit, dám přednost panu předsedovi Kalouskovi.
Dámy a pánové, dobrý den.
Vítám paní poslankyni v Poslanecké sněmovně.
K tomu, co říkal pan poslanec Pavera, bych rád poznamenal, že v České republice je nastaven systém podpory zpracování a rozvíjení potravinářství tím způsobem, že v rámci Programu rozvoje venkova podporujeme firmy do 250 zaměstnanců. Asi tolik k podpoře malých zemědělců, zpracovatelů, potravinářů. Každý zemědělec, který si požádal, že chce investovat do zpracování potravin a splnil podmínky, byl plně uspokojen. Tady jsme se zemědělcům omlouvali a samozřejmě dodavatel měl uplatněny sankce. Je to úkol, který byl mým kolegům na odboru strategie zadán.
Mám zde dvě faktické poznámky.
Mně nejde do hlavy jedna věc.
Nikdo jiný přihlášen není, takže pokud chcete řádnou přihlášku, máte prostor.
Já nebudu příliš delší než ty dvě minuty, ale reakci na pana kolegu Urbana prostřednictvím předsedajícího. V tom asi se shodneme, že budeme všichni - a hledáme už dlouhodobě nějakou formu, co s tím provést.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, zda v rámci všeobecné rozpravy se ještě někdo hlásí.
To znamená, roste nám pomalu soběstačnost.
Eviduji jednu faktickou poznámku. Nyní tedy pan poslanec Šrámek se svou faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Buď v 90. letech zanikly díky divoké privatizaci, nebo v posledních letech díky tomu, že se velmi snižuje především živočišná výroba, což jsou vlastně komodity, které jsou velmi závislé na zpracovatelském průmyslu, tak nám samozřejmě mizí i zpracovatelský průmysl.
Jenom bych připomněl, že Česká republika neplatí do Evropské úmluvy o krajině žádné pravidelné příspěvky. Děkuji za pozornost.
Já se domnívám, že to není v rozporu s cíli České republiky. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Požádám tedy pana poslance Zahradníka, aby vystoupil v obecné rozpravě, kterou jsem otevřel. Prosím, pane poslanče.
Podstata věci je celkem pěkně zhmotněna v předkládací zprávě, kde je v jednom odstavci popsáno, co to ta Evropská úmluva o krajině vlastně je. Evropská úmluva o krajině je první a jediná mezinárodní smlouva zabývající se významem krajiny pro kvalitu života obyvatel. A to si myslím, že je špatně. Také už jsme jedním z posledních států. Už se asi rdíte studem, že jsme poslední. Pan ministr určitě. Myslím si, že to určitě nakonec ve druhém čtení schválíme. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Urban. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já po letitých zkušenostech, když čtu nebo slyším slovo úmluva, tak se přece jen trochu zarazím a možná i trochu vnitřně děsím a řeknu proč.
Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Vystoupím jenom krátce, protože jsem už komentoval rozpočet SZIF na zemědělském výboru. Začnu tím, že bych samozřejmě i pochválil pana ministra s tím, že přece jen se více zaměřuje už i na některé věci, které jsme i v minulosti kritizovali. Tak samozřejmě je to podpora samozřejmě velkých firem, které zvládnou samy bez nějakých dotací, tím myslím potravinové firmy, které získávají dotace z Programu rozvoje venkova a nemusely by. Jsou to zrovna firmy pana Babiše, jako je OLMA, Vodňanské kuře, Kostelecké uzeniny, kdy z Programu rozvoje venkova se podporují především mikrofirmy, malé firmy a střední firmy, a malé firmy jsou do 250 zaměstnanců. Myslím si, že větší podpora by měla být ne zase těm velkým výrobcům, ale těm malým regionálním výrobcům potravin, regionálním produktům, což si myslím, že už se začalo dít taky v minulosti, což zase samozřejmě patří poděkování panu ministrovi. My určitě nepodpoříme tento rozpočet, i když víme, že naši zemědělci nutně potřebují tyto dotace, a to přesně z důvodů, o kterých jsem mluvil a které mi stále vadí, že nejsou ještě úplně dořešeny. Děkuji za pozornost.
Nyní má slovo pan poslanec Bendl a po něm je přihlášen pan ministr.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte i mně pár slov k tomuto klíčovému materiálu, který se týká chodu zemědělského sektoru. Protože jak už zde bylo řečeno, je to přibližně 35 mld. korun, které jsou určeny do této oblasti. My jsme vedli poměrně podrobnou rozpravu na zemědělském výboru a věnovali se velké části detailů. Například jsme diskutovali i o termínu vyplácení finančních prostředků na tzv. agroenvi podpory, protože se v loňském roce nepodařilo příliš rychle zemědělcům tyto jejich žádosti naplnit. A pokud vím, tak k tomu nedochází stále. Myslím si, že by to chtělo analyzovat, proč to tak je, jestli nejsme schopni najít některé nové formy, účinnější. Podle mých informací ale vzniká další fond. Ministerstvo zemědělství... Vzniká nový fond, pokud jsem dobře informován. Ministerstvo zemědělství chce prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu financovat marketingovou podporu jednotlivých citlivých oblastí v zemědělství a chce zavést povinné odvody producentů mléka, vepřového masa, hovězího masa, drůbežího masa, vajec, ovoce, zeleniny a brambor. V okamžiku, kdy to zavedeme povinně, tak to znamená jakési daňové zatížení z mého pohledu těch producentů. Ale zároveň se to bude týkat Státního zemědělského intervenčního fondu. Tudíž se chci zeptat, zda s tím už počítáte v tomto rozpočtu. Protože to nepovažuji za moudré rozhodnutí.
Služby, která může mít hodně práce v případě problémů s migrační krizí. A teď jaké jsou důvody odchodů a jak nám policisté ve službě vydrží. A nechtějte slyšet, o čem se mluví dále. Jaká to jsou čísla, zase nechám na vašem zhodnocení. Když se těchto policistů zeptáte, řeknou vám: Mně už nejde o peníze, já také mám svoji rodinu, mám svoje zdraví. Ale služba musí být naplněna a ber kde ber, když policisté nejsou. Pokud se zeptáte ve svých domovských okresech, tak vám také řeknou, že na obvodním oddělení na noční službu je jeden policista, který v noci zavře oddělení, sedne do auta, jede na vedlejší oddělení, kde nabere podobného policistu, který také slouží sám, aby vykonávali hlídku alespoň ve dvou, a spojí své obvody v jeden. Dva policisté na dva policejní obvody. A není to žádná chiméra, je to příklad třeba z mého okresu. Budou zrušeny, jak říká koaliční smlouva? Je tam zajímavý materiál, s tím, že se vypouští těch 150 hodin, ale celkový rozsah služby přesčas nesmí činit v průměru více než 10,5 hodin týdně ve vyrovnávacím období, které může činit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. Možná je to taková trošičku kamufláž, protože já říkám, že každá iniciativa musí být potrestána.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolil bych si nejprve opravit některé nepřesnosti, které tu zazněly. Co s tím chci dělat? Po pravdě ona to vůbec není záležitost, kterou bych já mohl vyřešit, protože výše platu zapisovatelek a vůbec nesoudcovského personálu není upravena žádným předpisem, který by byl v gesci Ministerstva spravedlnosti, ale tou zcela obecnou platovou tabulkou, která řeší výši platů podle kvalifikací pro celou oblast veřejného sektoru. Mně by se to samozřejmě líbilo. V tomto směru jsme dosáhli změny katalogu prací, takže když ony se naučí pracovat s některými aplikacemi, mohou se dostat na jiné peníze.
Děkuji panu ministru Robertu Pelikánovi.
Vy to víte a od vás bych očekával, abyste to řešil. A jestli to je odpovídající, to si musíte zvážit sami.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi.
Děkuji ještě jednou, pane předsedající. Viděl jsem to na konci roku. A čekat půl roku nebo do konce volebního období prostě nechci. Je to jeho postoj a tím, že strčíme hlavu do písku, se problém rozhodně nevyřeší. Takže dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych vás s interpelací a s důvody pro to odmítnutí seznámil. Nechtěl jsem interpelovat ministra vnitra, přestože jsem hovořil o příslušnících policie a bezpečnostních sborů, protože pan ministr vnitra je na to malý pán. Pan premiér mi odpověděl a já s tou odpovědí nejen že nesouhlasím, byť obsahově tam je všechno, ale jsou určité věci, které je potřeba, aby na půdě Poslanecké sněmovny zazněly. Začnu prvním.